Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládaný materiál obsahuje text letecké dohody společně vyjednaný a podepsaný zástupci Evropské unie a jejích členských států na jedné straně a Arménie na straně druhé. Dohoda vytváří společný liberalizovaný přepravní trh s novými příležitostmi pro letecké dopravce, což přirozeně přispívá ke zlepšení nabízených služeb a vytvoření spravedlivého a konkurenčního prostředí. Dohoda je v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu České republiky.
Nyní by se měl slova ujmout zpravodaj pro prvé čtení, což je pan poslanec Roman Bělor, nicméně mám zprávu o tom, že by ho měl zastoupit pan poslanec Balaš. Nicméně protože jsme v prvním čtení, musíme o změně zpravodaje hlasovat. Pan poslanec Bělor se omluvil, máme tady alternativního zpravodaje pana Balaše, ale musíme o tom hlasovat. Já tedy zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro změnu zpravodaje? Kdo je proti? My jsme tedy odhlasovali změnu zpravodaje a prosím nového pana zpravodaje, pana poslance Balaše, aby přednesl svoji zpravodajskou zprávu.
Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, k tomu, co uvedl pan ministr, bych chtěl jen dodat, že cílem dohody je oboustranný rozvoj letecké dopravy. Dohoda vytvoří společný přepravní trh s novými příležitostmi pro stávající i nové letecké dopravce, což by mělo přispět ke zlepšení nabízených služeb pro cestující.
Otevírám obecnou rozpravu k tomuto bodu. Nikoho takového nevidím, obecnou rozpravu tedy končím. Předpokládám, že zájem o závěrečná slova rovněž není. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Nyní bychom měli pokračovat bodem číslo Prosím, aby se ujal slova ministr dopravy Martin Kupka, nicméně musím konstatovat, že na to máme tři minuty.
Vážený pane předsedající, vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, předkládaný materiál obsahuje text letecké dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé. Nebudu proto obšírněji opakovat, co zaznělo. Naopak bych chtěl říct, že tato dohoda je jedním z důkazů, že Ukrajina to s přibližováním k Evropské unii myslí velmi vážně. Stalo se to již 17. února 2022, tedy pouhý týden před zahájením ruské vojenské agrese vůči Ukrajině. Domnívám se, že i rychlá ratifikace této dohody v České republice může být pozitivním krokem vůči Ukrajině z naší strany, byť samozřejmě krokem, který v této chvíli, kdy na Ukrajině probíhají těžké boje a její vzdušný prostor je uzavřen, není krokem nijak zásadním. Přímý dopad souhlasu s tou smlouvou tedy znamená, že i českým firmám, které se podílely na celém tom projektu ESA, bude příslušet podíl i na následném využívání. Je to oblast, ve které Česká republika je jednou z důležitých partnerů, je to jedna z věcí, která obrací pohled na Českou republiku od levné montovny směrem ke státům, kde vznikají inovace, kde se vytváří vysoká přidaná hodnota. Proto se velmi přikláním k tomu a žádám o podporu toho návrhu. Pokud by nedošlo k přijetí nového prohlášení, mohly by ve fázi využívání těchto raket, tedy při jejich běžném provozu, být české firmy v dodavatelském řetězci nahrazeny zahraničními, které by prosadily státy s tradičně silným kosmickým průmyslem. Nové prohlášení zajišťuje, že zmíněné české firmy budou moci na komerční bázi dodávat komponenty pro nosné rakety Ariane a Vega po celou dobu jejich využívání či po dobu platnosti prohlášení. Děkuji za pozornost a za případnou podporu.
Děkuji pěkně.
Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Jak zaznělo, účelem prohlášení z roku 2017 je prodloužení platnosti prohlášení z roku 2007 a zároveň aktualizace prohlášení z roku 2007 tak, aby odpovídalo aktuální situaci v oblasti nosných raket v Evropě. Ještě bych snad také zdůraznil, že na rozdíl od roku 2007 se Česká republika už v současné době toho programu na vývoj nosných raket Ariane a Vega účastní. Takže bych požádal o podporu tohoto programu. Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane zpravodaji za vaše vystoupení. Dovolím si otevřít obecnou rozpravu. Ptám se, kdo se hlásí do obecné rozpravy? Nikoho neeviduji, obecnou rozpravu tedy končím. Není tomu tak. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Ptám se, jestli má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh takového usnesení? Hlasování číslo 146, bylo přihlášeno 166 poslanců, pro hlasovalo 137, proti nikdo. Návrh usnesení byl přijat. A já konstatuji, že jsme tento vládní návrh přikázali k projednání zahraničnímu výboru. Budeme pokračovat bodem Opětovně poprosím pana ministra dopravy, aby předložený vládní návrh přednesl. Pane ministře, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, Úmluva o mezinárodních Pravidlech pro zabránění srážkám na moři z roku 1972 zvaná COLREG patří mezi vůbec nejvýznamnější mezinárodní úmluvy pro pohyb plavidel na moři. Jsou to základní pravidla pro to, aby nedocházelo ke srážkám. Přestože pod českou vlajkou se v tuto chvíli žádná námořní obchodní loď neplaví, České republiky se to týká, protože musí být součástí těch dohod, pod našimi vlajkami se plaví stovky jachet na světových mořích a samozřejmě že i je tato pravidla zavazují k tomu, aby se chovala správně. Prosím vás také o podporu souhlasu s touto mezinárodní úmluvou.
Děkuji, pane ministře. Pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové. Je platná od roku 1977 a ve stejném roce k ní přistoupila i tehdejší ČSSR, ale pouze jako k vládní smlouvě. V kombinaci s rozdělením federace a vznikem České republiky je nyní potřeba úmluvu spolu s dalšími asi zhruba sedmi novelizacemi dodatečně ratifikovat a následně vyhlásit ve Sbírce mezinárodních smluv. Ratifikace úmluvy je dále nezbytná z důvodu zajištění obecné bezpečnosti námořní plavby, které se v současné době účastní stále rostoucí počty českých, převážně rekreačních plavidel různého druhu. Pro zajímavost bych rád uvedl, že na základě uvedené úmluvy ministerstvo vydalo již přibližně 10 000 průkazů způsobilosti k vedení námořní jachty. Plnohodnotně ratifikovaná úmluva je tak i v našem prostředí velmi významná. Dále je ratifikace nezbytná mimo jiné i z důvodu naplnění závazků České republiky z členství v Evropské unii a vyhovění požadavkům pravidelného auditu Mezinárodní námořní organizace. Každý český občan má právo dohledat mezinárodní úmluvu, kterou je Česká republika vázána, nejen v anglickém jazyce, ale také v jazyce českém.
Děkuji, pane zpravodaji, za vaše uvedení tisku. Otvírám obecnou rozpravu.
Já vám děkuji za pozornost a ráda bych tedy předala slovo...
Děkuji pěkně, paní předsedkyně. Pane zpravodaji, máte slovo.
Poslanecké sněmovny: Teď je tady popis toho skutku tak, jak jsme jej dostali a jak se zmínila paní předsedkyně výboru. Pokud bude mít někdo zájem, mohu potom tedy přečíst, ale myslím si, že vás budu zbytečně vysilovat, že dostatečné vysílení bylo už v tom předchozím hlasování a v té celé věci. Nebudu k tomu říkat další dodatky, ale tato záležitost byla projednána na výboru v dostatečném prostoru a stanovisko i pana docenta Svobody na výboru zaznělo.
Z místa se mi hlásí pan poslanec Svoboda.
Pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte, abych vás velmi krátce oslovil. Budete hlasovat o věci, která v tuto chvíli startuje osmý rok řešení. Důvod, proč žádám o své vydání, je stále stejný. Proto znovu opakuji, dámy a pánové, kolegyně a kolegové, žádám vás, prosím vás, vydejte mě, ať může soud rozhodnout, ať i já mohu být přesvědčen o tom, že soudnictví je to, co je správný pilíř v našem právním systému.
Děkuji pěkně, pane poslanče.
Vážená paní místopředsedkyně, jenom velmi krátká reakce, vaším prostřednictvím, na pana Kotena. Naši koalici, tedy koalici Pirátů a Starostů, volilo 840 000 lidí. To je daleko víc než SPD. Vy z SPD jste tady lhali, že bude covidová diktatura. Vy jste tady lhali, že Česko vyvolává válku na Ukrajině. No, to je už úplně zrada na občanech. A teď tady lžete, že prosazujeme nepořádek na vesnicích? No, nezlobte se na mě, ale já už nevím, kdo těm vašim výmyslům věří. Opravdu, není to tak, je to pouze snaha populisticky parazitovat na nenávisti k lidem. Pojďme ty problémy řešit, ano, ty problémy tady jsou, sedněte si s panem ministrem, určitě s vámi se o tom bude rád bavit, a připravme společně něco, co má hlavu a patu. Ale jak tady zaznělo, tento návrh k žádnému řešení nepřispěje, a proto ho taky zamítneme.
Nyní s faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Marek Novák. Prosím, pane poslanče.
Hezký večer, já jenom velmi krátce k paní Golasowské, prostřednictvím paní předsedající. Do takovýchto domů jdou dávky, a to my nechceme. Úřady že budou zahlceny kontrolou? Ti lidé si vydělávají prodejem drog, chápete to? Můžete mě nechat domluvit větu?
Já opravdu jenom fakticky.
Nyní s faktickou pan poslanec Radek Koten a připraví se paní poslankyně Eva Fialová. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Já bych velice rád reagoval, vaším prostřednictvím, na pana poslance Michálka. To je zcela evidentní. Takže vy to budete bránit v podstatě do roztrhání těla a do té doby, než dojdou peníze pro ty neziskové organizace. Potom se z toho skutečně ty vyloučené lokality stávají i z běžných čtvrtí.
Možnosti státu, respektive Energetického regulačního úřadu ovlivnit výši cen energií jsou omezené, avšak usilovně pracujeme na novele energetického zákona, která by dala Energetickému regulačnímu úřadu více povinností, kompetencí.
Pane ministře, musím vás přerušit.
Paní předsedkyně, děkuji za slovo. Vážené paní kolegyně, vážení páni poslanci, kolegové, chcete delší verzi včetně GRECO, OECD, WHO, OSN, Rady Evropy a dalších, nebo tu kratší, zábavnější, a budete pak na mě hodnější při hlasování o dalším pokračování tohoto tisku? Jsou to úplně první tisky, které přišly do této Poslanecké sněmovny. Vzhledem k tomu, že volby byly v říjnu a máme březen, tak téměř po pěti měsících. Nemusím ten tisk představovat dopodrobna z toho důvodu, že je výsledkem dlouhých jednání v rámci pracovní skupiny, v rámci ústavně-právního výboru v předcházejícím volebním období a je zde celá řada pamětníků. Říká se, že i Magna Charta Jana Bezzemka z roku 1215 je vlastně výsledkem lobbování a prvním historickým důkazem. Samozřejmě už v Americe se snaží celé roky postihnout tento fenomén a přijali celou řadu zákonných opatření. Mně se nejvíc líbí citát senátora McCaina, který řekl: "To, co dělám já, je lobbování, to, co dělají mí protivníci, je korupce." Legislativní snahy o lobbování se v České republice objevují opakovaně, nicméně dosud nevyústily v jakékoli komplexní řešení, které by mělo ambici zvýšit transparentnost lobbistické činnosti a legitimizovat lobbing jako činnost prospívající politickému systému. Namísto samoregulačních mechanismů tak musí být regulace lobbování provedena na úrovni zákonné právní úpravy. Zavádí se registr lobbistů, zavádí se různé povinnosti pro lobbisty, ale zároveň i nějaká oprávnění, aby vůbec měli motivaci stát se oficiálně přiznanými lobbisty. Působení na představitele veřejné moci s cílem ovlivnit jejich rozhodování neprobíhá vždy transparentně. I proto v očích veřejnosti bývá lobbování často spojováno s korupcí. Další příčinou negativního vnímání může být například velmi tenká hranice mezi lobbováním a trestnými činy, například nepřímou formou úplatkářství. Setrvání ve stávajícím stavu by také vedlo k tomu, že nebudou zohledněna mezinárodní doporučení a návrhy aktivit v této oblasti, které byly České republice adresovány. Tady už jsem zmínil skupinu států GRECO, zmínil jsem doporučení států OECD, organizací, jako je Rada Evropy či WHO. Rovněž přijímané právní regulace lobbování v posledních letech v jednotlivých zemích v Evropě svědčí o relevanci a aktuálnosti této problematiky. Pro zájemce pak nabízím knihu Lobbing, nebo korupce?. Už jsem tady v minulosti zdůrazňoval, že legislativní úprava, zákonná úprava lobbingu v českém právním řádu je jedna z kondicionalit, jedna z podmínek pro čerpání prostředků z Národního plánu obnovy. Samozřejmě návrh, který předkládám, je návrhem opozičním, projednáváme ho v rámci opozičního okénka. Já jsem si toho plně vědom.
Děkuji, pane premiére.
Nejsme přesvědčeni o tom jako vláda, že je na pořadu dne prosazování obecného referenda. Ano, nepopírám, v naší koalici - a to musí mluvit každý za sebe - jsou strany, které by si to více dovedly představit a byly by víc ochotny se bavit třeba o parametrech obecného referenda.
Než vyzvu dalšího řečníka, seznámím vás s došlými omluvami. Nyní je další na řadě pan poslanec Vladimír Zlínský a připraví se pan poslanec Andrej Babiš.
Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Vážený pane premiére, mohl byste vzhledem k možným rizikům jaderného konfliktu na našem území nebo v našem blízkém okolí občanům České republiky sdělit, pro kolik procent obyvatelstva jsou k dispozici funkční protiatomové kryty, tedy s dostatečnými zásobami jídla, pití, lůžky, funkčními odpady a toaletami a filtroventilačním zařízením na dobu pobytu alespoň několika dnů? Jakým způsobem budou občané informováni o radiační situaci ve svém okolí v případě velmi pravděpodobného blackoutu? Pokud tyto náležitosti pro mne z nepochopitelných důvodů nejsou k dispozici, tak se ptám, jakým způsobem je hodláte co nejdříve zajistit. Dále se ptám na vaše doporučení, jak bude postaráno o občany, kteří se již do krytu nedostanou, a jaký bude výběrový klíč pro pobyt v krytu. Zajímalo by mne, jak jsou jednotlivé krajské úřady a krajské záchranné hasičské sbory materiálně a odborně připraveny čelit těmto výzvám.
Vladimír Putin to používá i k tomu, aby vyděsil občany demokratických zemí a aby zasel tady paniku, ale samotné použití jaderných zbraní je krajně nepravděpodobné. Česká republika je v bezpečí a nic nám nehrozí. Místo hromadných krytů se přechází spíš na systém improvizované ochrany, takzvanou ochranu vnitřních existujících budov. To je systém, který je efektivní svou jednoduchostí a improvizované kryty lze budovat v celé řadě, vlastně ve většině budov. Tolik asi takto.
Prostor pro tuto debatu tady je a to je ta neznámá, kterou nevím. Jsem si ale naprosto jistý, pokud se nebudou valorizovat od příštího roku úhrady za státní pojištěnce, že v systému deficit bude. Tedy pokud dotaz zněl, když nedojde k valorizaci, když nedojde k nějaké změně a mechanismu, zda v příštím roce nebude deficit, ano, domnívám se, že to riziko hrozí, a takhle vychází kalkulace Ministerstva zdravotnictví, byť by ten deficit neměl mít a nebude mít ani v příštím roce žádný dopad na kvalitu zdravotní péče, ale jakýmsi způsobem by bylo obtížné dokončit úspěšně dohodovací řízení.
První je, že jsem spokojený s tím, že vláda připraví valorizační mechanismus během několika týdnů. Druhá věc je co se týká deficitu.
Vidím, že pan ministr chce ještě reagovat.
Děkuji, pane předsedající. A tady se domnívám, že bude panovat totální shoda mezi všemi poslanci, nejenom lékaři, ale i nelékaři.
Další v pořadí je paní poslankyně Balaštíková, která by měla interpelovat pana ministra Gazdíka.
Vážený pane ministře, vážený pane předsedající, dovolte mi, abych se zeptal na věc, která se týká bezprostředně každého občana této republiky, a to jsou ceny energií. Dále jsem se chtěl zeptat, jakým způsobem vláda bude řešit případný výpadek plynu nebo dodávek plynu v České republice a zda máte připravený nějaký krizový scénář na to, kdyby se to náhodou stalo, tak jakým způsobem budou firmy tento výpadek vlastně mít kompenzován.
Slovo dávám panu ministrovi průmyslu a obchodu Síkelovi.
Pokud jde o obchodování s energiemi, musím samozřejmě zopakovat, že Česká republika je nedílnou součástí Západu a Evropské unie, a tím i společného evropského trhu s energiemi. Česká republika tak nečelí současným problémům sama, čelíme jim všichni společně jako Evropská unie. Společný přístup a koordinace mezi členskými státy představují základní pilíř naší společné spolupráce. Díky Evropě tak nenakupujeme plyn v Rusku, ale na burze v Rotterdamu. Evropský trh s energiemi byl vytvořen pro období míru, to je prostě skutečnost. Dnes se tedy typicky jedná o plynovou elektrárnu. Proto země s výraznějším podílem plynu na výrobě elektřiny zažívají dnes ještě vyšší nárůst cen, než je tomu například v České republice.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych přednesla stručnou zpravodajskou zprávu ke změně zákona o pomoci v hmotné nouzi. Tolik moje zpravodajská zpráva a já se pak ještě přihlásím v rozpravě za sebe. Děkuji za pozornost.
A nyní otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásila paní poslankyně Jana Pastuchová.
Já se k tomuto návrhu zákona hlásím jako spolupředkladatelka a uvedu trošku, nebo vrátím vás trošku do historie pro ty, kteří jste tady neseděli v minulém volebním období. Tento zákon jsme opravdu poctivě společně s kolegy nyní opozičních, ale i některými kolegy nynější koalice zpracovávali opravdu velmi dlouho, a řeknu vám proč. Opravdu se tak nestalo. Zmírnila, protože to nebylo v souladu s nějakými zákony. Takže tento předkládaný návrh si myslím, že - moc bych vás chtěla poprosit, abyste ho teď v prvním čtení hned nezabili a pustili jste ho aspoň do druhého čtení. Každá ta složenka stojí zhruba 17 až 20 korun, což platí náš stát, potažmo Úřad práce. Dávky hmotné nouze se vyplácejí v několika složenkách. To je jedna věc. A druhá věc s tím spojená je, že mnoho těchto klientů nemá schránky na svých domech, a tudíž poštovní doručovatelka nebo doručovatel nemá kam tu složenku hodit. A když ji tam hodí, tak oni si ji třeba ani nevezmou nebo je schránka rozbitá. Vím, že to není jednoduché, ten IT systém, víme, že na Ministerstvu práce a sociálních věcí je opravdu složitý, potýkáme se s tím opravdu dlouho, ale i tohle je jedna z věcí, jak náš státní rozpočet může ušetřit na tom, že nebudeme posílat čtyři složenky, ale když už, tak výjimečně jednu složenku.

Ale už jsem to všechno zažil. Zažijeme to asi ještě jednou, nebo víckrát.
Pane ministře, s přednostním právem, nebo?
Necháváte tady mluvit mého ctěného kolegu Patrika Nachera o Airbnb, které není dnes na programu schůze. Já souhlasím s tím, že jsme - ano, pokud se týká regulace legislativní činnosti - asi ke konci minulého období dospěli k návrhu, který je z hlediska politiků relativně rozumný. Jenom si vůbec nejsem jistý tím, že máme zregulováno, co bychom zregulovat chtěli, a že kromě visačky "máme zákon o lobbingu" něco užitečného uděláme.
Děkuji.
Pane kolego, o tom povídání s chytráky - ta pracovní skupina se skládala ze zástupců všech poslaneckých klubů.
Nyní tedy pan poslanec Nacher s jeho faktickou.
Já bych se chtěl zastat paní předsedkyně, že mi nevzala slovo, protože to bylo naprosto v pořádku, pane kolego Bendo, protože já jsem tady dal příklad toho, kdy vládní poslanci nebo ministři říkají: Nechme ten poslanecký návrh u ledu, připravíme vládní. A kdybych tady byl na to připraven, protože jsem řekl, že jsem nechtěl mluvit, tak bych těch příkladů dal víc. Takže úplně správně mi slovo vzato býti nemělo, já jsem vysvětlil ten kontext. Koukám na Vojtěcha Munzara, který tam byl také.
A tak si myslím, že ta debata má probíhat. První argument.
Chci se zeptat: Vnímáte stále svoje kroky vůči hygienám jako dobře načasované? Jak budete řešit nedostatek hygieniků? Kdo bude dělat jejich práci? Jejich spektrum je opravdu široké.
Paní poslankyně, děkuji a slovo uděluji panu ministru Válkovi.